To znamená, je to otázka priorit. Já samozřejmě držím palce českému filmu, české kinematografii. Máme nádherné památky, máme všechny předpoklady pro to, aby se tady kvalitní filmy a kvalitní kinematografie vytvářely, ale musí to mít zkrátka nějaké parametry.
Děkuji moc. Takže my se musíme vždycky na konci těch pobídek podívat, komu to ve skutečnosti pomůže. A pomůže to samozřejmě tomu českému filmovému průmyslu, který takhle dostává ty zakázky. A to si myslím, že je tady v rámci České republiky velmi hezky vyladěno, a je škoda, že to nedokážeme i podpořit skrze Ministerstvo kultury.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brož.
Já také zareaguji na poznámku kolegy. Ano je to tak.
Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi dne 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. Centrální evidence psů, u něhož preferujeme přijetí návrhu poslance Bělobrádka. K tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímáme neutrální stanovisko. Za šesté pozměňovací návrh poslance Petra Bendla týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovujeme souhlas. Děkuji za vaši pozornost.
První vystoupí pan poslanec David Pražák, připraví se pak poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče.
Jsou tam věci i u těch včel, které bych tady rád zmínil.
Včera jsme tu projednávali ve druhém čtení, pokud si vzpomínám, zákon o státní službě. Není to žádná malá změna, je to velký zásah. Já jsem vás prosila o jedinou věc. Mně bylo jedno, jestli to řeknete v závěrečné řeči, nebo ještě v rozpravě. Já jsem vás prosila, abyste ty parametry řekl. Dobře to víte.
Nikoliv, takže přistoupíme k hlasování. Tedy je to návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Já tedy zahájím hlasování o tomto předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Milé kolegyně, vážení kolegové, během třetího čtení taktéž padl návrh na změnu procedury hlasování, která byla navržena garančním výborem, a to aby se nejdříve hlasovalo o návrhu pana poslance Maška a potom až o návrhu pana poslance Brázdila. O tom bychom asi měli nejdříve rozhodnout.
Já vás tedy poprosím, abyste řekl tyto návrhy nejenom jmenovitě podle poslanců, ale pod jakým písmenem je najdeme.
Za páté bylo navrženo hlasování o návrhu zákona jako celku.
Já tady mám poznámku od předchozí předsedající, že ano. V tom případě se nejdříve mají hlasovat návrhy na úpravu právě podle tohoto paragrafu zákona, a pak následně tedy takové pořadí, jaké jste zmínil. Kdo je proti? V hlasování číslo 22 přihlášeno 151 přítomných, pro 149, proti žádný. Poprosím znovu pana zpravodaje, aby nám řekl, o čem nyní budeme hlasovat.
Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Maška týkajícím se úpravy neproveditelnosti a zmatečnosti právní úpravy zákona o důchodovém pojištění, který je rozšířen dále o členy nejenom integrovaného záchranného systému, ale také o zásahové jednotky Policie České republiky a operátory operačního střediska policie.
Pan poslanec Mašek má technický problém s přihlášením, nebo...? Je to takto v pořádku, oba dva předkladatelé? Ano, jsou to tím pádem dva návrhy a dvě hlasování. Všichni víme, o čem hlasujeme, pevně věřím. Proto zahajuji hlasování o této legislativně technické úpravě. Návrh byl zamítnut. Účinnosti. Takže zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Kotta. Kdo je proti? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 58, přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 128, proti žádný. Návrh byl přijat. Ano, hlásí se pan předseda Výborný. Ne? Ne.
Myslím, že by bylo nadbytečné, abychom teď na tři minuty otevírali třetí čtení, které tam bylo další v pořadí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání. Nyní máme na programu bod číslo Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady
Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení nemocného ctihodného kolegy Martina Kolovratníka, předsedy volební komise, vás provedl dnešním jediným volebním bodem, a to je volbou předsedy Národní rozpočtové rady. K 30. červnu letošního roku, roku 2022, se v souvislosti se svým jmenováním do funkce viceguvernérky České národní banky vzdala své funkce předsedkyně Národní rozpočtové rady paní docentka Eva Zamrazilová.
Prosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Volební komise projednala doručený návrh dne 28. června 2022 a přijala ve věci této volby následující usnesení. v tomto případě, v případě voleb podle zvláštních zákonů volební komise navrhuje jednokolovou volbu, nikoliv dvoukolovou tak, jak jste možná ve většině těch ostatních voleb zvyklí; Jak už jsem říkal, tak zvláštní zákon v tomto případě způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje provedení volby tajné jednokolové.
A nyní je další řádně přihlášená paní poslankyně Andrea Babišová. Z místa se ještě přihlásil pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, ujměte se slova.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat. S návrhem byl vysloven souhlas.
Stanovisko výboru je kladné.
S návrhem byl vysloven souhlas.
Cílem návrhu zákona je modernizovat evidenci chmelnic a jejich vazbu na kontrolní procesy a nově formulovat požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic. Děkuji vám za pozornost.
Není tomu tak. V tom případě prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Pane předsedající, vzhledem k tomu, že nebyly načteny žádné pozměňovací návrhy, tak vás požádám, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Jenom avizuji, v tomto případě ve třetím čtení dojde ke změně zpravodaje. Zpravodajovat třetí čtení bude pan poslanec Tomáš Dubský. I zde se táži pana ministra, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy?
Ale prosím pěkně, toto je starost nás v tenhle okamžik. Ty opravdu patří potom třeba na doprojednání na úrovni vlády. Budou tam v tom systému možnosti předčasných odchodů, budou tam principy, jako je participace zaměstnavatelů, protože tyto věci jsme řekli, že tam prostě chceme v tom systému a v těch principech mít.
Také děkuji. A poprosím, kolegyně a kolegové, o ztišení v sále.
Já děkuji panu předsedovi Výbornému, vaším prostřednictvím, že mi odpověděl, že vlastně chyba tam je, ale není to chyba Ministerstva práce a sociálních věcí, ale chyba Ministerstva vnitra. A vy jste vlastně, pane ministře Jurečko, já jsem vás prosila, jestli tady těm kolegům řeknete, že to v tom zákoně bude platit stejně, těch pět let. A vy jste teď tady řekl jednu větu, možná jsem ji pochopila špatně, že za deset let to bude rok. Jestli jsem to pochopila špatně, tak mě prosím opravte. Ale my máme v návrhu něco jiného a vy jste konkrétně... Ti záchranáři tomu nerozumí, co vy připravujete, je legislativa nezajímá. Bude to tam? Řekněte ano, ne.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tak ještě jednou, pane ministře. Prosím, já vás prosím, z vaší odpovědi jsem vyrozuměla - nechme ten balast, nechme všechno, už tam netahejme nic, jenom jednoduchá odpověď. Porozuměla jsem, že chcete účinnost od 1. ledna 2023 pro tento okruh lidí, ale už jsem neporozuměla těm parametrům. Něco dovodili mí kolegové, pojďte to tady potvrdit nebo vyvrátit. Řekněte "já jsem navrhl toto, milí záchranáři", tak aby tomu prosím rozuměli.
Také děkuji. Nyní se již nikdo nehlásí do rozpravy. Pokud tomu tak opravdu je, tak rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo pana předkladatele? Je zájem.
Děkuji. Já si myslím, že ta debata tady byla obšírná. Já jsem řekl ty věci z hlediska závazků, k 1. lednu to platí, ty kroky uděláme. To hlasování, které dneska budeme dělat, je především o tom, ocenit pěstouny a navrátit tu nespravedlnost, která se stala, a to je rozdíl v tom pohledu, že to není u pěstounů legislativně technická věc. Takže my je tady v tomto vracíme, myslím, že je to důležité.
Obec má následně povinnost vyhlásit nález a také rozhoduje o tom, jak bude s nálezem naloženo.
Nejprve vystoupí pan poslanec Josef Kott, potom paní poslankyně Nina Nováková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Před chvílí jsme mluvili o tom, že natáčení filmů není vůbec zanedbatelná položka jak kulturní, tak ekonomická. A já se domnívám, že to bude, doufám tedy, součástí dalšího jednání, jak se o tom zmiňoval pan poslanec Bendl. A já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni právě po konzultaci s majiteli zooparků, že k welfare zvířat patří jejich psychická aktivizace a pohybová aktivizace. Čili jestliže výcvik probíhá v souladu s jejich fyziologickými možnostmi -- je to v pořádku. Ale já doufám, že to bude jednání, které bude předmětem zákona na ochranu zvířat, proti týrání zvířat.
Nyní vystoupí pan poslanec Karel Tureček, v současné době poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A ty pozměňovací návrhy obsahují zejména technické úpravy, je to reakce na změny v evropské legislativě, problematika čipování, výkon soukromých veterinárních lékařů v praxi, chovatelé psů a jejich povinnosti, implementace novelizačních bodů, úprava závěrečných ustanovení. Kolega navrhuje, aby výkon státního veterinárního dozoru byl nově umožněn i osobám, které nejsou úředními veterinárními lékaři, respektive veterinárními inspektory. Je to prostě problematika, která je dneska z pohledu výkonu veterinární praxe docela závažná. Je to problematika informačního systému V tomto směru tento pozměňovací návrh pod písmenem C také podpoříme. Samozřejmě v tomto směru tento pozměňovací návrh má naši podporu. Je to doplnění do definice útulku pro zvířata a zpřesnění úlohy obcí při péči o zvířata v návaznosti na další špatné (?) legislativní úpravy.
Návrhem se pouze upřesní faktický stav, a to že orgánem dozoru pro reklamu a sponzorování na zdravotnické prostředky v rozhlasovém a televizní vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a nikoliv Státní úřad pro kontrolu léčiv. Jedná se pouze o zpřesnění formulace v zákoně o regulaci reklamy. Stanovisko souhlasné.
Děkuji. V hlasování číslo 34 přihlášeno 146 přítomných, pro 140 proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 35 je přihlášeno 146 přítomných, pro 141 proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Toto ustanovení odkládá účinnost povinnosti televizních vysílatelů poskytovat informace o obsahu, který je závadný pro nezletilé, a to pro pořady v televizním vysílání. Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím.
Děkuji. Ustanovení odkládá účinnost povinnosti poskytovat informace o obsahu, který je závadný pro nezletilé, a to pro pořady v audiovizuálních službách na vyžádání.
Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Zde se zavádí maximální možná částka pro filmové pobídky, která bude čerpána pro konkrétní projekt.
Děkuji. Návrh byl přijat. Vypořádali jsme se tedy se všemi pozměňovacími návrhy.
Ano, je to tak. Nyní hlasujeme návrh zákona jako celek.
Já přednesu návrh usnesení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 39 přihlášeno 147 přítomných, pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní zahajuji projednávání bodu číslo Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. A pan ministr zájem má, proto vás požádám o ztišení a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí! A prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Návrh novely zákona o ekologickém zemědělství v rámci adaptace na výše uvedené předpisy Evropské unie jednak zavádí elektronickou databázi ekologicky chovaných zvířat, upřesňuje okruh subjektů majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství v rámci snížení administrativní zátěže, dále prodlužuje délku platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol na dva roky. Nahrazuje termín osvědčení o původu bioproduktů v praxi již užívaným termínem certifikát bioproduktu. Upravuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických osob podnikajících, fyzických osob a pověřených osob. Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace návrh například nahrazuje termín ekologický podnikatel v praxi již užívaným termínem ekologický zemědělec. Upřesňuje způsob označování bioproduktů certifikovaných na území České republiky vnitrostátním logem pro ekologickou produkci. Umožní zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi dne 5. května 2022 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Já vám také děkuji. Nyní požádám o vystoupení s faktickou poznámkou pana poslance Davida Pražáka.
Protože máme tady dneska novelu zákona o ekologickém zemědělství. A pak jdete do toho marketu, kam chodíte určitě i vy a já, a máte tam tu bio okurku, bio mrkev. Koupil jsem si okurku, která přijela stovky, tisíce kilometrů.
Já vám také děkuji.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, držme se novely, toho, co bylo projednáno na výborech, soustřeďme se na to. Děkuji za pochopení.